Trh bydlení v České republice je na začátku roku 2023 charakteristický problémem na straně nabídky, která není geograficky správně rozvržena. Problémem zůstává taky nedostupnost bydlení pro nově vstupující na trh, která je umocněna nejaktuálnějším vývojem na trhu bydlení. Nic neporazila! Je zřejmé, že krize na trhu bydlení je spojená s nedostatečnou výstavbou. Základní lék na řešení této krize je založený na zvýšení výstavby dostupných bytů, ostatní kroky budou řešit jenom symptomy a můžou vést jenom krátkodobému zlepšení tristního stavu, protože platí: čeho je málo, to je drahé. Naší ambicí je zvýšit dostupnost bydlení pro všechny občany. To teď mluvím za nás. Stát by měl ale myslet i na bydlení pro veřejně prospěšné profese. To jsou námi definované prioritní skupiny. Mimochodem, já jsem byl první ministr financí, který vůbec zmapoval majetek státu. Stát má obrovské majetky, ale měli to udělat na začátku, hned po revoluci. si ani nepamatuji to jméno, kdo to tam tuneloval všechno, České dráhy. Podívejte, tady kolem, v Praze, kde všechno se staví a komu to patřilo. Nevím, kolik je to, 34 kilometrů na Strakonicku, a to by bylo dobré, kdyby tato vláda v tom pokračovala. PPP projekty v oblasti nájemního bydlení by taky fungovaly, ale musí to být transparentní a korektní, že by se stát propojil s developery a udělal nějakou dohodu. To jsme společně s paní Schillerovou přesvědčovali úředníky, aby to už konečně schválili. A samozřejmě máme tady porodnici u Apolináře, skvělý projekt. Kolik premiérů tam rodilo, tedy jejich manželky nebo partnerky, všichni tam chodili. Tedy já ne, moje děti se narodily v Neratovicích a vnučky taky. Potom tady máme: dostavba, rekonstrukce hlavní budovy Fakultní nemocnice Olomouc, objekty chirurgických oborů v Hradci. To jsou projekty, které my jsme připravili a vy to teď můžete zrealizovat a stříhat ty pásky, jak to dělá pan Kupka. Ten nemusí dělat vůbec nic. My jsme mu všechno připravili a má tam, pokud vím, připravených asi 300 kilometrů dálnic, takže stačí jenom... nemusí nás ani zvát. Nový urgentní příjem Thomayerka nebo nová plicní klinika. Já se podívám, kolik toho tady máte vy. Tam jsme taky byli, nevím, jestli to pokračuje. Tam jsme vždycky říkali, že možná by bylo dobré někde v Evropě na to zajistit nějaké speciální fondy, protože tam ta kasárna, to už všechno tam padlo a to bez pomoci státu zkrátka nemůže fungovat. Invalidovna. To nevím, jak pokračuje, to jsme začali.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych ještě chtěl reagovat na to, co tady řekl pan kolega Bělobrádek.
Prosím, máte slovo.
Ano, pane ministře Jurečko, my jsme se netajili, co je naší vůlí. A současně chceme chránit právní stát a jeho základy, který vy tady takto pošlapáváte. To je naprosto jasné, o co nám jde. A teď, co se tady událo před chvílí.
Je tady mnoho přihlášených jak v rozpravě, tak s faktickými poznámkami. Pokračujeme tedy faktickými poznámkami - pan poslanec Nacher a připraví se pan poslanec Feranec.
Vy to berete hrozně selektivně, pane kolego. Buď platí obojí, nebo ani jedno, a je to vyvážené pro opozici i pro koalici. Na pana ministra Jurečku: no, pane ministře, ono to není v rozporu. Takže ono to není v rozporu. A poslední poznámka na kolegu Fleka, to bylo ještě dopoledne, že vlastně za to může vystoupení Tomia Okamury. Ale ten s přednostním právem může vystoupit znovu sedm hodin! Takže ti, kteří nevystupovali sedm hodin, budou omezeni, a ten, kdo vystoupil sedm hodin, může znovu.
Nyní pan poslanec Feranec a následuje paní poslankyně Válková s faktickými poznámkami.
Vážení členové vlády, dámy a pánové. Já bych chtěl reagovat na to, co říkal ctěný kolega Bělobrádek ve svém vystoupení. Pro mě je to takový zvláštní skutečně dvojí metr, ale s čím bych polemizoval, když toto nazval, že to je fakt - já obecně vnímám fakt jako něco, co je objektivní realita. To se všichni shodnou, že skutečně je to tak, že jedna plus jedna jsou dvě, minimálně v naší soustavě. Ale nemůžu přistoupit na myšlenku, že faktem je to, co je názor, který odsouhlasí většina, ať by vůbec nebyl pravdivý.
Dalším z přihlášených je pan vicepremiér Bartoš.
Pokud s tím vysvětlením samozřejmě nějaký poslanec není spokojen, je to jeho plné právo, ale faktem je, že ministr Šalamoun ve věci nutnosti legislativní nouze vztahující se již dnes vystoupil.
Nyní paní poslankyně Berenika Peštová, poté pan poslanec Babka a poté pan poslanec Králíček. Stále jsme ve faktických.
Pane ministře Bartoši, my nikomu nevyčítáme - nebo já tedy osobně nevyčítám - že je řádně omluvený. Když jsme ji chtěli vést odpoledne a byl přítomen pan ministr Šalamoun , tak jste nám demokraticky vzali slovo. Zkrátili jste nás dvakrát. Nejdřív jste nás omezili v čase a pak jste nás ještě omezili v dalším čase, že bude hlasováno. Já jsem tady prosila, abyste to nedělali, stejně jste to udělali.
My jsme tady včera od rána posuzovali stav legislativní nouze. On to v tom svém projevu řekl, že to nestíhá a že by rád vystoupil, protože to má připravené, to odůvodnění, a nevystoupil, protože se ani s tím přednostním právem nepřihlásil, to znamená, že ani na něj ta řada dojít nemohla. A my zde dnes opět v půl dvanácté jsme zahájili bod Posouzení podmínek pro projednávání ve zkráceném jednání - a opět zde není a opět zde není nikdo, kdo by to odůvodnil. A neříkejte, že teď na to není prostor. Mně to přijde úplně na hlavu postavené - kdy jindy by tady ten ministr pro legislativu měl být a kdy jindy než včera, při projednávání stavu legislativní nouze, a dneska při posouzení podmínek by tu měl být?
Děkuji. Nyní pan poslanec Robert Králíček, připraví se paní poslankyně Peštová.
Měl tu možnost, má přednostní právo. A já bych chtěl znova, tak, jak jsem to udělal, možná trochu hlučně, a mluvil jsem na pana ministra Jurečku - a nechci to dělat, protože takový dialog není hoden této Sněmovny - tak bych chtěl i poprosit pana ministra Bartoše. Já vím, že nás zválcujete vašimi 108 hlasy, že jste připraveni nás zase pošmikat, ale co bude dál? Vy nám potom dáte píchačky, kdy můžeme do sálu, kdy můžeme něco dělat?
Děkuji. Další přihlášenou je paní poslankyně Berenika Peštová, poté pan vicepremiér Jurečka.
Já tedy ještě jednou děkuji za slovo. Navážu na to, co jsem říkala, protože vidím, že žádná odezva. Ráda bych věděla, jaká hospodářská škoda vznikla? Není zpracovaná studie dopadů, vracíme se tedy zpátky k té debatě, kterou jsme tady vedli. Není zpracovaná studie dopadů, tudíž my nemůžeme vyhodnotit, jestli vznikla nebo nevznikla, to za prvé. Takže ve své podstatě ten zákon je platný, kalkulačka se má spustit, takže kde ta škoda je identifikovaná?
Takže ještě jednou. Dobře poslouchejte. Takže nevěřte této vládě, že nejsou peníze. To jsme čekali, přece všichni jsme říkali. Neobstojí, protože samozřejmě můžeme se podívat, jak to bylo v roce 2006, kdy u vlády byla myslím že taky ODS, nebo 2009 určitě, jaký byl poměr? Ano a my jsme potom začali navyšovat důchody, znovu opakuji, ODS dala důchodcům v roce 2010 nulu. Policisté a hasiči. Když jsem byl ministr financí, tak jsem si půjčoval za negativní úrok, že jsme si půjčili, a ještě nám zaplatili a vydělali jsme na tom obrovské peníze, ale to byly ještě časy, kdy Česká národní banka se chovala normálně. U nás to máme všechno přes banky. Bylo by zajímavé vidět ten absolutní dluh a vlastně to procento. Proč si půjčujete tak draze? Vy jste dneska na vládě škrtli to málo, co jste tam měli pro lidi a podniky, za co vás vaši voliči volili, a to, co jste jim slíbili, už neplatí. Neplatí to, neuvěřitelné, a normálně jen tak, brnkačka, nikdo to neřeší. Oficiální komuniké je, že "naše cíle a priority, které jsme si stanovili v preambuli tohoto prohlášení, se nemění". Jo a že pan premiér říká, že je to... Ano, je pravda, je válka, ale u nás není válka. Vy jste nikdy neměli propad HDP, vy jste měli vždycky růst, takže nejnáročnější období byl covid, který... A jaké, prosím vás? To je ta lež o tom, že jsme dali lidem peníze a vznikla inflace? Je to sprostá lež, každý to jen opakuje, nikdo tomu nerozumí. Stejně jako každý mluví o populistovi. Populista je pro lidi, co je na tom špatného? A rozhodnutí vlády minulé - jde o vysokou inflaci. Výborné, ne?
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Takže já opravdu se v tom začínám ztrácet, protože tím, že vy jste včera řekli, že můj návrh je nehlasovatelný a že nejsme v bodě, tak nemůžete, pokud to není bod, tak nemůžete nikoho omezit v řečnické době! Nikdy se to v historii nestalo. Stalo se to při druhém, třetím čtení. A na co se tady odkazuje pan Výborný, předseda klubu KDU-ČSL? Tak si, prosím, ten odst. 7 přečtěte. Je to druhé a třetí čtení. Tam jsme ještě nedošli. Máme potvrdit stav legislativní nouze. Předpokládám, že...
Zazněl váš návrh? Je to nehlasovatelné, protože se nenacházíme v bodě. Nemohu vám dát dále slovo, protože jsou další přihlášení... Chcete dát námitku, dobře, v tom případě můžete vystoupit s námitkou.
Děkuji, paní předsedkyně.
Já přivolala kolegyně a kolegyně z předsálí a... Máte zájem o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se opětovně přihlásili svými identifikačními kartami. Před chvílí jsem vás odhlašovala, pane poslanče. Odhlásila jsem vás tedy ještě jednou, prosím, abyste se přihlásili. Ptám se, kdo je pro? Námitka nebyla přijata. Pokračujeme tedy ve faktických poznámkách. Nyní je na řadě pan ministr Jurečka a následuje pan poslanec Hendrych.
Tak si to, prosím, ujasněte. Nemůžete chtít obojí. Toto jsou věci, které máte v rozporu, tak si to ujasněte. Já jsem tedy rád, že někteří z vás to tady řekli na plnou... Děkuji za to, že jste to řekli naprosto otevřeně, je to důležité. Je důležité, aby toto vnímala i veřejnost, protože vy to nepředstíráte ani, vy jste to jasně řekli.
Děkuji.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Takže tohle mě trošku zaráží.
Andrej Babiš tady mluvil většinu svého projevu, která se vůbec netýkala obsahově toho, co teď máme projednávat. To jsem udělal. Že se na to konto rozpoutává tady další debata, to já ovlivnit nemohu, ale chci tady zareagovat, aby tady kolega za hnutí ANO neříkal něco, co jsem tady v životě neřekl. Já jsem neřekl, že ti lidé - půl milionu lidí - tady zůstane.
Nicméně ta válka neskončila, proto i tento status trvá dál. A pokud se někdo rozhodne v té zemi potom žít a pracovat, pokud to není členský stát Evropské unie, tak se na něj samozřejmě vztahují všechny další podmínky. Peníze, které jsou za podporu ve věci humanitární i třeba ve vojenském vybavení, jsou propláceny zpátky.
Děkuji a já už teď opravdu do toho budu vstupovat. Jako jsem to včera dělal férově vůči opozici, tak to budu dělat i vůči koalici.
Já jsem se díval do systému, je dnes opět omluven od 20 hodin do 9 do rána z osobních důvodů. A já to opravdu považuji za nehoráznost, že nejste schopni, nikdo z vás, sem zde předstoupit, a proč ty podmínky byly splněny zde říct.
Dalším z přihlášených je pan poslanec Vondráček, poté pan ministr Jurečka a poté pan ministr Bartoš.
Krátce budu reagovat na vystoupení pana ministra Jurečky a i svého kolegy, pana poslance Babky. Tady došlo asi k nepochopení - nebo já tomu nerozumím - ale já jsem žádným způsobem do pana ministra práce a sociálních věcí nezajížděl, já ho dokonce pochválil. Já jsem akorát říkal, že to je jako déjà vu, že jsme to už jednou zažili, s jedinou výjimkou, že tady sedí Pavel Blažek a že se od něho třeba něco dozvíme, protože včera tady touhle dobou nebyl. To byl obsah mého sdělení. A jestli říká pan ministr Jurečka, že jsem měl vystoupit po vystoupení pana předsedy Babiše, já jsem nemohl vystoupit. To byl úplně jiný bod, to byla jiná část schůze. Na rozdíl od pana předsedajícího ani nezpochybňuji ty ostatní reakce v rámci faktických poznámek. Řešili jsme to tady třikrát v uplynulých 24 hodinách. To je to podstatné, řešili jsme to.
Stát je nenormální, protože vlastně rozpočtuje výdaje. Doma se nejdřív podíváte, jaký máte příjem, a podle toho jedete. Tady je další důkaz, že je to o energiích, je to o elektřině, je to o ČEZu. Peníze jsou, samozřejmě. No, počet poradců. Já si pamatuji, když jsme dělali první vládu - a to jsme vůbec nevěděli, kde jsme, když jsme v roce 2013 skončili druzí - tak nám kolegové Sobotka a Bělobrádek vysvětlili, že na každém ministerstvu musí být ten koaliční náměstek, aby se tam hlídali. Bylo zajímavé vidět na resortech KDU-ČSL, kolik je tam členů KDU-ČSL. Já, když jsem byl ministr financí nebo premiér, tak někdo, kdo byl z hnutí, měl zákaz, nebyl nikde. Ale my jsme to vybrali jinak, takže to je jiný systém. Teď byl nějaký článek. My jsme měli projekt Stomatologie 2.0 pro lepší Česko. A to byl ten projekt. U nás je skutečně problém s kvalitou poskytované péče. Díky nízké kvalitě vzniká začarovaný kruh, kdy pacienti dokola navštěvují svého stomatologa a neustále se něco opravuje. Tito pacienti vlivem nekvalitního ošetření postupně přicházejí o své zuby. To jsou ty oblasti, o kterých jsem mluvil, neochota finanční spoluúčasti obyvatel na ošetření. Část stomatologů, zejména mladí, jsou zvyklí pracovat s moderními technologiemi, jako například operační mikroskop, kvalitní rentgen, laser nebo skener. Tyto investice přinášejí zásadní navýšení hodinové kalkulace ordinace. Ceny výkonů se tím navyšují, pojišťovny ale nejsou schopny pokrýt cenovou náročnost těchto výkonů a tím vzniká potřeba finanční spoluúčasti obyvatel na takových výkonech. Finanční náklady a personální obsazení státem garantovaných ordinací, zřizovatel - kraje. Já jsem teď mluvil s hejtmanem Ústeckého kraje a o tom přemýšlí, protože fakt to je problém, zubaři. Kde vzít stomatology? Využití stomatologů ze zemí mimo Evropskou unii, kteří se ucházejí o aprobační zkoušky pro práci v České republice. Ročně se jedná o desítky stomatologů. Jak zajistit - stomatologové bezúročně nebo státem garantované úvěry na materiální a technické vybavení ordinace. Zjednodušení systému získávání smluv se zdravotními pojišťovnami, zrychlení procesu získávání povolení o provozování nestátního zdravotnického zařízení, dotace na pronájem prostor. Zdravotní sestra, zubní instrumentářka. Velká část stomatologů bojuje s nedostatkem sester nebo instrumentářek. Finanční podpora institucím. Které školy, akreditované kurzy, zubní instrumentářka. Ročně se musí akreditovat minimálně 200 zubních instrumentářek. Tímto krokem se částečně zastaví odliv sester z nemocnic do ordinací. Dentální hygiena - jedním ze základních kamenů prevence je dentální hygiena. Finanční podpora institucím a fakultám, které akreditují obor dentální hygienistka. Navýšení kapacit škol dentální hygieny, marketingové cílení na střední školy, prezentace oborů a výdělků, edukace prevence, plošné příspěvky pojišťoven na dentální hygienu dvakrát ročně. Edukační programy pro mateřské a základní školy ohledně prevence vzniku zubního kazu - zajistí studenti stomatologie, dentální hygienistky nebo edukovaní učitelé. Vytvoření nového oboru dentální preventista. Já myslím, že to je velký problém. A proč nejsou? Obrovský problém pro mladé lidi. Ano, reforma na anglický systém, ne zavírat lidi do Bohnic, ale tyto pohotovostní a tak dále. A v tom bohužel se taky nepokračuje.
Ještě jednou všechny prosím, aby pan poslanec měl klid ke svému proslovu.